Dalším možným důvodem může být také obava z české konkurence nebo z přeopatrnosti ve vztahu k digitální ekonomice, ano, právě k té digitální ekonomice, kterou současná vláda údajně podporuje. Další důležitou věcí je zájem státu na bezproblémovém podnikání, vzniku pracovních míst, tím pádem odvodům do sociálního systému, vznik daňového poplatníka a obohacování trhu práce. Věřím, přátelé, že jsem vám řekl dostatek argumentů pro to, abychom mohli zařadit tuto problematiku na plénum Sněmovny, a tímto vás žádám o podporu. Moc děkuji. Jako první bod po pevně zařazených dnes.
Tak povídejte.
Jedná se o vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Jedná se o to, že vlastně tato úprava vychází přímo z osobních zkušeností postižených osob a společností, které se právě problematikou psů se speciálním výcvikem zabývají. Za mě je potřeba konečně pomoci nejen osobám s vodicími psy, ale také osobám s asistenčními a terapeutickými psy, protože právě v této kategorizaci je diskriminace. Pes se speciálním výcvikem je pes určený pro doprovod osoby se zdravotním postižením. V praxi se velmi často setkáváme se stížnostmi na kvalitu vycvičených psů u různých výcvikových subjektů. I tohle bychom touto normou odstranili. V České republice taktéž neexistuje žádný systém nastavení odborně kvalifikačních či materiálně-technických požadavků a kritérií pro provádění výcviku psů se speciálním výcvikem.
Nicméně vy ani pan ministr Bartoš mi neodpověděl ani na jednu otázku. Byť paní poslankyně Voborská tvrdila, že straník je více nezávislý než nestraník, tak jste mi neodpověděli, jestli tedy odvoláte předsedu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který je členem ODS a zastává - i veřejně zastává - stranické názory. Přece reprezentuje názory ODS, a tedy nemůže být také nestranný v rámci rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ale když jsem to řekl, tak raději vybral někoho jiného. A poslední otázka je tedy na Piráty a hnutí STAN. Kde jste byli? Kde jste lanařili a tady říkali, nezávislost a to...? Protože se vám to nehodilo, ale teď chcete to místo po panu Köpplovi! Tak se to přiznejte! Jste směšní!
Mě také zaujala ta teorie, že když je někdo v nějaké politické straně, tak je víc nezávislý, než když někdo pro někoho pracuje. To je novinka a za mě je to krásná ukázka toho, že v této chvíli se to zrovna hodí. Připomenu, že pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl i asistent jednoho ministra kultury, jestli to tak je. Ale protože měl ty správné názory, z vašeho úhlu pohledu, tak to nevadilo. A když byl někdo někoho poradce nebo asistent, tak jednou to vadí, jednou to nevadí. Ale já jsem se chtěl přihlásit na vystoupení pana ministra pro místní rozvoj, a to jest, kdy on tady začal směšovat lidi, kteří jsou pupeční šňůrou spojení s veřejnými rozpočty za Piráty, a zvolenými politiky za ANO. Tak jste měli mít lepší výsledek a mohli jste mít víc krajských zastupitelů nebo komunálních politiků! Tam šlo o to, kdo je do té funkce jmenován, ne kdo tam je zvolen. To nikdo nikomu nevyčítá. A já tady připomenu to, co jsem říkal, že vy jste slibovali různá výběrová řízení a podobně, ale náměstci na ministerstvech jsou vaši nominanti sem do Poslanecké sněmovny, kteří byli překroužkováni, takže s těmi se dopředu nepočítalo. Není větší důkaz než tohle!
Nyní vystoupí paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Juchelka, a jenom avizuji, že předtím se přihlásil pan ministr Dvořák, a vzhledem k tomu, že není zaregistrován v systému, tak podle zvyklostí, které jsme tu měli, necháváme možnost vystoupit i ministry tímto způsobem s faktickou.
Tak já bych jednu krátkou na paní poslankyni nebo paní místopředsedkyni Richterovou, prostřednictvím vás. To stejné je i ve služebním zákoně. Vyčítáno je, pokud by dělali nějaké vyšší funkce, to znamená, nějaký předseda základní organizace nebo okresní nebo krajské a tak dále. To je jedna věc. Česká rada nemůže zasahovat ani do programu. To za prvé. Za druhé, určitě neovlivňovala nějakým způsobem volby, jestli tohoto programu tam bude víc nebo méně. Byla neobjektivní v té velké debatě, kdy ve své podstatě ublížila nebo nadržovala jedné straně a druhé nenadržovala, nebyla objektivní, nebyla v newsroomu a tak dále.
Nyní pan poslanec Juchelka, poté pan ministr Dvořák.
Sám jsem ho poznal jako vydavatele , ne osobně, fantastického časopisu Média a marketing.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou je přihlášen pan ministr Dvořák a připraví se pan poslanec Vondráček.
Vážená paní předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, měl jsem trošku jinou představu, jak bude vypadat můj první vstup. Já k tomu chci říct, že máme pořád ještě trošku vztah k tomu státu takový, jako že to je nějaký nepřítel.
Dostal jsem informaci, že opozice chce vetovat projednání tohoto návrhu v prvém čtení. Osobně chci říct, že nechápu proč, kromě toho, že nechce, aby byly zvýšeny příjmy do státního rozpočtu v letošním roce. To je sice legitimní, ale nepřipadá mi to úplně rozumné, protože v tomto případě se skutečně jedná o datum účinnosti. Děkuju, pane místopředsedo, to je celé úvodní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, k tomu, co říkal pan ministr, jen stručně shrnu vývoj úpravy spotřební daně v loňském roce. Pokud bychom tento zákon neschválili, od 1. října 2022 by tehdy došlo automaticky ke zvýšení daně z nafty. Jak všichni jistě vnímáme, důvody snížení této daně pominuly, ceny nafty jsou jedny z nejnižších v zemích EU. Účinnost zákona se navrhuje od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda tímto navrhuje se zákonem vyslovit souhlas již v prvním čtení.
Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající, dobré odpoledne kolegyně, kolegové. Já teď rád přednesu naše opoziční stanovisko tady k tomu zákonu. Většina okolních zemí totiž aplikuje minimální sazbu spotřební daně danou evropskou směrnicí. Právě o tolik by od října vzrostly ceny na čerpacích stanicích, kdybychom sníženou daň neprodloužili," argumentoval v loňském roce ministr financí Zbyněk Stanjura. To, co tady pan ministr v tom krátkém úvodním slově přednesl, může mít určité ratio. Máme ale dva nebo aspoň já za sebe vidím dva základní argumenty, které jsou prostě problematické. Tady padl argument, že každý týden nebo měsíc, o který budeme tu změnu prodlužovat, ať to tady řekneme, že připravujeme státní rozpočet o 800 milionů korun. Stejně tak to mohou být dopravci na železnici. A možná ještě rychlá citace nebo několik krátkých argumentů od ČESMADu, tedy od nákladních dopravců na silnici. Kdybychom tady teď mohli rozvést debatu, že chceme přece, aby nákladní doprava šla spíše na železnici než na silnice, ale přece i u nich je to podobné.
Ostatně i dnes publikovaný výzkum společnosti Median pro Český rozhlas říká, že pokud jde o komunikaci, ta této vládě nejde. Jak jinak interpretovat, že si skoro 70 % lidí myslí, že navrhované změny narůstající zadlužení státu nevyřeší? Na to, že jde podle slov ministrů o klíčové téma této vlády, tak tedy nic moc! Plyne to z aktuálního průzkumu CVVM a škodolibě bych poznamenal, že lepší známky dostaly i předchozí vlády Andreje Babiše. Je evidentní, že nikdo ve vládě komunikaci a její efektivitu neřeší. Máme zde jednu zajímavost. Jen tak pro radost jsem si z registru smluv vyjel smlouvy Ministerstva práce a sociálních věcí od začátku tohoto roku. Podle výzkumu společnosti STEM, který si také zaplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se přitom s důchodovým systémem dnes cítí alespoň docela dobře obeznámeno jen 35 % osob. To rozhodně není nijak závratné číslo. Mezi kuriozity objednávek Ministerstva práce a sociálních věcí zcela jistě patří mediální trénink pro lidi z tiskového odboru ministerstva nebo konzultace kampaně k důchodové reformě za téměř 300 000 korun, kterou ovšem vyráběla a zároveň také fakturovala souběžně jiná reklamní agentura. Takových zvláštností můžete najít spoustu. Na jedné straně tu ministři kážou o potřebě úspor, ale na druhou stranu jejich úřady se tím rozhodně neřídí. Už v září si vláda objednala, jistě zcela náhodou v době prezidentské kampaně, svoji slavnou kampaň proti drahotě. Možná stojí za to si připomenout některé velké investice do reklamy, které tento stát udělal v několika posledních měsících, a mě by opravdu zajímalo, které z uvedených kampaní jste si všimli vy. Ministerstvo zdravotnictví utratilo 50 milionů korun za očkovací kampaň. Viděli jste ji, nebo si také ještě pamatujete jen Tečku, o které jste říkali, že byla špatná? Mimochodem, za stejné peníze, jako utratilo dnes Ministerstvo zdravotnictví, byla i ta Tečka. Nepochybuji, že jste viděli kampaň na propagaci datových schránek, na jejímž konci pak byl totální chaos na začátku roku, kdy s překvapením lidé zjišťovali, že jim stát bez jejich vědomí zřídil datovou schránku. A co si budeme povídat, jistě cenu za nejefektivnější kampaň získala reklama proti drahotě, na kterou si ze státního rozpočtu tato vláda vzala 24 milionů korun. Jenom teď jsem vám citoval několik kampaní, jejichž hodnota přesahuje vysoce částku 100 milionů korun. Tyto náklady však nejsou kompletní. Ještě k nim musíte připočítat náklady na lidi, kteří na ministerstvech pracují. Dokonce si na to zřídila několik vládních zmocněnců a na ministerstvech speciální útvary. Vrcholem bylo přiznání dnes už bývalého vládního zmocněnce pro média, který přiznal, že na Úřadu vlády neexistuje žádný transparentní klíč pro rozdělování peněz. Jinými slovy, o výběru médií rozhodoval úřad podle v lepším případě jen netransparentních kritérií. To ostatně potvrdila i dodavatelská agentura, jejíž zástupce k tomu pro Deník N jen dodal, že od úřadu dostali jen seznam médií, která mají nakoupit. Paradoxem toho všeho pak je, že složitě najímají experty, kteří se sice snaží vládě poradit, jak s těmito lidmi komunikovat, ale ministři na to stejně neslyší a rady neposlouchají. Chápu, když se nějaká komunikační kampaň vede za mimořádných okolností, jako byla třeba podpora očkování, ale problém je ten, že u této vlády a u této vládní koalice se to stává metodou, běžnou metodou, že ministerstva utrácí miliony korun za nějaké kampaně, pak si ještě nechá měřit, jak ty kampaně fungují, jak na ty lidi dopadají, a ti lidé to všechno zaplatí! Já si myslím, že je úlohou politiků, aby vysvětlovali svoje kroky, aby politik, aby ministr vysvětlil podstatu důchodové reformy, a ne aby se snažili dostat do hlav daňových poplatníků za jejich vlastní peníze a ještě si to měřili.
Jenže to je obhajoba neobhajitelného. Je to slovíčkaření, které hledá mezery ve znění zákona, a zároveň slovíčkaření, které opomíjí podstatu celého případu, a sice neakceptovatelné angažmá určitého konkrétního člena rady ve prospěch určitého konkrétního politického subjektu. Na závěr ještě jednou odcituji, co je to klíčové jednání: členové Rady nesmějí vystupovat ve prospěch politických stran či hnutí a nesmí se dopustit takového jednání, které zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost Rady. Není to pouze názor můj či Pirátů, že pan radní Köppl má být odvolán, ale k tomu návrhu na odvolání je přiložena i řada dalších odborných názorů a stanovisek, včetně stanoviska samotné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
To je úděl politiků, to je fakt, to je realita, nad tím se nijak nepohoršujme, i když se nám to samozřejmě mnohokrát nelíbí a určitě nebude líbit. A mohl jsem si stokrát najít mnoho a mnoho důvodů, proč by ten či onen odešel. Možná, že řeknete, že jsem naivní, že tohleto do politiky nepatří, že oko za oko, zub za zub a že se musí postupovat i v rámci odborných lidí. A tady si zodpovězme, jestli pan Köppl je kompetentní. Velmi dobře víte, že patří mezi nejzkušenější členy rady. Velmi dobře víte, že je aktivní v akademické sféře, že je to člověk, který je respektovaný, a hlavně - a to není málo - že to je slušný člověk. Je to zástupný důvod, víte to, víme to my všichni. A teď ty důkazy: ano, fotografie z televize, popisek - to snad nemůžeme myslet úplně vážně. V čem byly ty odpovědi, prosím vás, závislé nebo stranné, nebo chcete-li říct, abychom prokázali, že nebyly nezávislé nebo nestranné ty konkrétní výroky? Ano, tvrdíte, že byl členem volebního týmu Andreje Babiše. Ale jak velmi dobře víte - když se držíme faktů, dívám se jenom na fakta - na transparentním účtu nebo v transparentním účtu není, takže se domníváte, že tam pracoval zadarmo. A co říká zákon? Požadavek nezávislého a nestranného výkonu funkce se vztahuje k pravomocem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, což znamená, že musí být zkoumáno, zda jednáním člena rady je ohrožen výkon těchto pravomocí. Na tom se shodneme. A nestrannost, i to jsem si dohledal, ať jsem přesný - nerozhoduje ve prospěch nebo neprospěch určité osoby. Já se omlouvám, že to takhle čtu, ale je to důležité říct, protože se tady jedná o zásadní věci, samozřejmě zase ve vztahu k té radě. Ještě jednou říkám - nesmí vystupovat ve prospěch politických stran nebo hnutí, tak buďme tedy přesní. Jeho výroky se týkaly - v tom máte pravdu - osoby pana Babiše v rámci prezidentské kampaně, nikoliv strany. Nekandidovalo ANO na prezidenta, kandidoval pan předseda Babiš. Současně zákon nezakazuje být členem politické strany. Domníváte se, že to je možné? Zdá se mi to docela normální a taky jsme to nikdy nekritizovali, ani u pana předsedy rady. Ano, můžete říct, že pan Dan Köppl pracuje pro mě. Ale podmínkou, o které se zde bavíme, je to, že ta činnost v té radě nebude ohrožením funkce člena rady.
Nyní bychom měli hlasovat nejprve o návrzích, na kterých byla shoda v grémiu. Je to něco jiného, než se dohodlo na grémiu. Tak se chci pana předsedy Okamury zeptat, jestli na tom trvá?
To je priorita vlády.
Pustíme se do hlasování o pořadu naší schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Teď budeme postupovat tak, jak vystupovali jednotliví poslanci se svými návrhy. První budeme hlasovat o návrhu... Slyšel jsem žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se svými identifikačními kartami opětovně přihlásili. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Hlavní podstatou je skutečně zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy, až tak je to jednoduché. Jenže dnes to až tak jednoduché pro ty postižené lidi není. V dané souvislosti je třeba vymezit zejména pojem pes se speciálním výcvikem a také prostory, do nichž má být vstup osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem umožněn. Pro mnoho našich spoluobčanů je tato úprava nejen žádoucí, ale také velice potřebná právě proto, aby mohli žít aspoň trošku kvalitní život. Skutečně jim pomůže zkvalitňovat život bez toho, aby stát investoval jedinou korunu, stát to nebude stát vůbec nic, my pouze pomůžeme lidem. Také proto věřím, že projednání tohoto zákona podpoříte.
Další vystoupí k programu schůze pan poslanec Mašek.
Každý ministr a ministerstvo si to nějak skoulí sami ve svém rozpočtu, utrácí velké peníze za propagaci sebe sama, ale zaplatíme to my všichni. Teď je třeba po velmi dlouhé době budeme mít. Budu vylosován? Myslím si, že patří na půdu Poslanecké sněmovny, patří sem, abychom o této věci diskutovali a případně si učinili nějaký závěr. Byl bych samozřejmě rád za jakoukoli reakci, ale předpokládám, že bude jedno velké mlčení.
Jako další přihlášená je paní profesorka Válková.
Je to samozřejmě výzva pro nás pro všechny. Víte, že jsem předložila spolu s dalšími kolegy návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Kdybychom ho měli, tak bychom se určitě veřejnosti mohli zeptat a asi ta odpověď by byla pro nás zajímavá. Je to Zakotvení institutu manželství pro stejnopohlavní páry do občanského zákoníku.
Pan poslanec Kubíček bude následovat.
My bychom se k tomu měli nějak postavit.
Děkuji vám.
Nyní s faktickou pan poslanec Vondráček, připraví se paní místopředsedkyně Richterová.
Děkuji za slovo. Ono by se to stejně až tak moc nepoznalo. Za druhé chci poděkovat paní předsedající, že nechala domluvit paní kolegyni Válkovou. Bylo to velmi citlivé posouzení situace. Myslím, že jsme ničemu neublížili a že by se takhle měla vést každá schůze. Chtěl bych dokončit tu debatu, kterou jsem vedl, o rozdílu mezi prezidentskou kampaní a stranickou kampaní, byť je do značné míry akademická - vy máte hlasy a prohlasujete si něco, ale možná že tady tento stenozáznam pak bude podkladem pro nějaké soudní řízení, až se pan Köppl obrátí na příslušný soud, tak jsem rád, když to zazní. Opravdu, když je někdo podporovatelem nějakého prezidentského kandidáta, byť je nominovaný některým členem Parlamentu, neznamená to ještě, že jedná ve prospěch politické strany. Často si lidé volí menší zlo. To znamená, myslím si, že by bylo korektní, aby se tento argument a tato část argumentace už v dalším nepoužívala. O ničem takovém nevím, a dokonce to ani není navrhováno těmi, kteří předkládají tento návrh.
O čem se tady jedná? Protože tady z některých vystoupení to zní, jako kdyby tohle nebyla ta fakta, jako kdyby se nejednalo o člověka, který říkal: "My jsme s tou kampaní začínali pozdě. Naší výhodou je, že pana Babiše všichni znají. Budeme se snažit držet ten spíše mírný tón." Takováto míra identifikace s tou kampaní, s Andrejem Babišem, která končila slovy: "Lidé by ho měli volit, a to si myslím, že je ten hlavní důvod, protože pomáhá lidem." To jsou fakta, která vzbudila obavy mnoha lidí o nezávislost, o nestrannost tohoto pana radního, včetně mě. Mě to přímo šokovalo. Prosím, uznejte omyl, nechte pana Köppla, ať je už konečně odvolán.
Nyní pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Králíček.
Aby nám tady říkala jako soudkyně, co je prokázaná skutková podstata, tak to skutečně nemá obdoby. Pane ministře, my si nemyslíme a ani pan Köppl si to nemyslí, a já tady budu číst jeho obhajobu, že je v nějakém rozporu s pravidly anebo se zákonem. To je jako za minulého režimu, nezlobte se na mě.
Pan poslanec Králíček nyní vystoupí s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vondráček.
Já budu dneska otravný, já bych chtěl slyšet odpovědi na dvě prosté otázky. A kdo nahradí pana Köppla? Bude to nominant hnutí ANO, nebo to bude nominant Pirátů či STANu? Tak to řekněte a jsme do pěti minut hotovi.
Moc děkuji.
Takže vyhlašuji pětiminutovou pauzu. Hlásí se pan poslanec Benešík. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Uznávám v rámci čistoty jednacího řádu a jeho výkladu, že jsem se přihlásil ke zpochybnění toho hlasování poměrně pozdě, protože proběhlo několik hlasování od té doby. Nicméně moje hlasování v tomto ohledu nic nerozhodlo, můj hlas nic nerozhodl, takže stahuji to, co jsem říkal, že zpochybňuji hlasování.
Já v tomto případě prohlašuji hlasování o námitce za zmatečné a platí to, co bylo odhlasováno. Přesto ještě musíme odhlasovat program jako celek. Kdo je proti? Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Vás poprosím, abyste se ztišili tak, aby pan ministr mohl svůj bod uvést.
Velmi stručně odůvodním tuto jednoduchou novelu. Naštěstí vývoj cen na světových trzích, ať už ropy nebo ropných produktů, je velmi příznivý.